Restituční proces církevního majetku je skutečně odlišný. Přecházíme k části první - Argumenty předkladatelů novely zákona. Oba výše uvedené argumenty jsou standardními ekonomickými metodami analyzovány a testovány v následujících kapitolách. Patří k nim zdanění pojistného plnění a zdanění výsluh příslušníků bezpečnostních sborů. Žádné jiné argumenty s ambicí vyvolat seriózní polemiku dosud nezazněly. Falešná argumentace o analogii zdanění jiných náhrad Zdanění pojistného plnění Taková situace může nastat například tak, že podnikající právnická nebo fyzická osoba přijde z určitých důvodů k újmě na majetku, který nutně potřebuje k předmětu své hlavní výdělečné činnosti: automobil, kancelář a podobně. Pojistné plnění za tuto újmu podléhá zdanění. V tomto případě má ovšem zdanění pojistného plnění racionální důvod, neboť nahrazuje dani podléhající ušlý příjem. Jedná se o finanční náhradu za nevydané nemovitosti, nikoliv náhradu za ztrátu příjmu. Jakékoliv úvahy o analogii těchto dvou případů jsou chybné. Tehdejší vláda k tomuto opatření přistoupila především z důvodu zmírnění negativních dopadů ekonomické recese na příjmovou stranu státního rozpočtu. Použití tohoto případu těmi, kteří předložili návrh a následně hlasovali pro zrušení zdanění výsluh příslušníků bezpečnostních sborů, je zavádějící, matoucí a argumentačně vadné. Je tomu tak ze dvou důvodů. Bod 2.1 Restituce majetku fyzických a soukromých právnických osob Restitucí jiného než církevního majetku se týkaly hlavně následující zákony: První z obecných restitučních zákonů, v němž šlo o navrácení hlavně nemovitostí zabavených na základě některých komunistických zákonů. Peněžité odškodnění se vyplácelo, pokud již nemovitost neexistovala nebo pokud ji nešlo z různých důvodů vydat. Vydání movitého mobiliáře bylo podmíněno předložením dokladu, že tento byl součástí nemovitosti v době jejího zabavení. V zásadě se jedná o stejný postup jako u předchozího zákona, jen se vztahuje na větší skupinu konfiskačních opatření. Stejně jako v předchozím případě jde buď o vydání věci, nebo o peněžitou náhradu. Zpočátku bylo vydávání omezeno pouze na osoby s trvalým bydlištěm v České a Slovenské Federativní Republice. Toto ustanovení bylo následně zrušeno Ústavním soudem. Tento zákon se mimo jiné týkal navrácení zemědělské půdy, lesů a dalších zemědělských nemovitostí na základě podobných principů jako výše zmíněné zákony.
Tohle směřuji směrem k vládě a k vládní koalici. I tady v kuloárech se hovoří o tom, že vládní koalice v tuto chvíli nemá jasno, jak s tímto problémem naložit. A myslím si, že ten problém nastal ve chvíli, kdy tady došlo k nějakému politickému prohlášení, k politickému závazku, že se zavedení eNeschopenky sváže se zrušením karenční doby. K tomu nikdo tuto vládu nenutil. Jsem přesvědčený o tom, že to lze stihnout. Takže reálně jsme schopni dosáhnout toho, kdyby i Sněmovna přehlasovala odmítavé stanovisko Senátu, teď jenom předjímám, ale z časové osy jsme schopni ten zákon dostat do Sbírky zákonů koncem května tohoto roku, a to v tom nejoptimističtějším scénáři. A co tedy nakládáme na naše zdravotníky? To si skutečně myslíme, že tohle je zodpovědné? A myslím si, že bavit se o kolapsu, nebo o chaosu, je úplně jedno. A pak se chci ještě zeptat, proč ten postupný náběh. Proč to budeme těm zdravotníkům ještě více komplikovat? Proč nejsme schopni se dohodnout na kompletním řešení, byť o půl roku déle? Já chci požádat, zdvořile požádat vládu, aby tohle přehodnotila. Bylo by to zodpovědné vůči zdravotníkům, České správě sociálního zabezpečení, zaměstnancům a hlavně našim občanům.
Děkuji.
To, co už tady padlo, že se vykostil nějaký návrh zákona a vložilo se to do jiného, už tady zaznělo, že občas se to stává, tak to je ta formální stránka věci. Ale zkusme se podívat na tu obsahovou stránku věci. Nakonec když to nepřímo řeknu, tak vlastně konečným zákazníkem je nakonec ministryně financí, a to je výběr daní a Česká republika jako taková a nakonec my všichni jako poslanci jsme z toho přece placeni. A co se vlastně stalo. Nejdřív se stalo B a teď se diskutuje o tom, zda to A bude v nějaké podobě. Já si myslím, že tohle by bylo nejvíc fér. Ještě jednou.
Děkuji. Mám tady dvě faktické poznámky. Pane poslanče, vaše dvě minuty.
Děkuji panu poslanci Janu Zahradníkovi.
Děkuji za slovo. Ono to tak není. Výdaj a příjem oxidu uhličitého v lese je prakticky nulový. To znamená, když budete mít někde les, tak nebude absorbovat CO2, navíc z atmosféry.
Nyní pan poslanec Martinů.
Hezký dobrý den, vážení a milí kolegové, dovolte i mně krátký pohled na tu velikou tragédii, proč nám usychají lesy. Já si myslím, že důvod je pouze jeden. Chybí voda a ta voda bude stále chybět. Teď si vezměte, kolik naprší. Vloni a poslední roky prší podstatně méně. Čemu se dneska můžeme divit, že ty smrky prostě tu vodu nemají a že usychají. To už nejsou produkce 20 metráků, ale 100 metráků. A já se bojím, aby naše děti měly vůbec vodu.
Pro ty, kteří přicházejí do sálu, opakuji, že budeme hlasovat o vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Vypadá to, že jsme tady všichni. Zahajuji hlasování. Připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Prosím, aby přišli a přečetli své návrhy nebo svá vystoupení. Pan poslanec Novák. Poprosím sněmovnu o klid. Já vím, že to bylo vzrušující hlasování, ale myslím, že jsme se posunuli již za něj a můžeme pokračovat v klidu. Prosím, pane poslanče.
Jedná se o pozměňovací návrh, který jsem tady v obecné rozpravě představil.
Prosím paní poslankyni Richterovou.
Ale myslím si, že bohužel ani tato novela nás dramaticky neposune k tomu, abychom mohli opravdu více efektivně řešit celý ten problém, se kterým se dnes vlastníci lesa, potažmo i my jako občané České republiky potýkáme. Ta čísla ještě úplně přesná nejsou, ale je evidentní, že v roce 2018 se ta situace více jak zdvojnásobila, a v roce 2019 nečekáme, že to bude lepší. Teď je to notifikováno i pro oblast lesnictví. Takže bylo by dobré, kdyby také tady zaznělo, zda ty prostředky budou, kdy budou a kdy mohou dorazit přímo k těm vlastníkům lesa. Takže to je můj další dotaz. V sektoru zemědělství ještě za mého působení jsme schválili mimořádný režim pro přijímání pracovníků z Ukrajiny pro zemědělství, lesnictví a potravinářství. Bohužel mám prostě pocit, že pořád se nedaří především díky nízké aktivitě resortu Ministerstva zahraničních věcí a Ministerstva vnitra těchto pracovníků dokázat do České republiky dostat více. Pak jsem měl ještě dotaz, jakým dalším způsobem by mohlo být podpořeno zvládání té situace. Takže to je spíše apel na Ministerstvo průmyslu a obchodu, případně pan ministr, jestli se vyjádří, jak na to Ministerstvo průmyslu a obchodu reaguje, jestli tedy nějakou změnu v této sazbě připravuje, či nikoli. Možná závěrem ještě jenom shrnu, když jsem občas slyšel výtky, že jsme za mého působení na resortu Ministerstva zemědělství zanedbávali sektor lesnictví, tak jenom připomenu některé věci, které se změnily z hlediska financování a pomoci vlastníkům lesa. Ročně zhruba 350 milionů korun transparentním, férovým přístupem začalo být znovu rozdělováno vlastníkům lesa bez ohledu na to, kdo ten les vlastní a jakou má právní subjektivitu. Takže to je několik mých postřehů k této oblasti. Protože není fér vůči obcím a městům, aby když na jejich území proběhne rozsáhlá kalamitní těžba, tak aby v okamžiku, kdy chtějí investovat do těchto komunikací, chtějí je opravit, tak aby byly dobře použitelné, tak aby na to neměly finanční prostředky a podporu od státu. Tak apeluji tímto na paní ministryni Dostálovou. Děkuji za upozornění.
Tak jsem chtěl jenom upřesnit několik faktů. Každé jaro se vylila na dva měsíce, v údolní nivě stoupla voda o dva metry, po dvou měsících zase opadla, v lesích zůstala přirozená jezera.
Děkuji. Do rozpravy se nikdo nehlásí, rozpravu končím. Je zájem, takže ještě než budeme rozhodovat, tak dáme slovo panu ministrovi.
Takže to bude předloženo a předpokládám, že do konce července to budeme mít na stole včetně zvýšeného prodeje Lesů České republiky. A co se týká těžby dřeva, tak ho chci ubezpečit, že právě to, že se teď těží těch 14 milionů kůrovcového dřeva, je známka toho, že to řešíme, ale těším se na tu debatu, takže si myslím, že to všechno proběhne. Co se týká paní poslankyně Krutákové, ano, počítáme s tím, na ty odpovědi. Děkuji za to. A poslední, co se týká pana Martinů. Takže děkuji a prosím o podporu tohoto zákona. Děkuji.
Pan zpravodaj si také přeje vystoupit se závěrečným slovem.
Děkuji za slovo. Já jenom bych chtěl uvést na správnou míru, jak tady komentoval pan kolega poslanec Juránek - já jsem hovořil o tom, že samozřejmě to bude mít dopad do státního rozpočtu, ale do kapitoly Ministerstva zemědělství. To, že jsem řekl, že ostatní rozpočty to nebude postihovat, tak samozřejmě rozpočet Ministerstva zemědělství to postihne.
Děkuji, a jak už jsem oznámil, tak navrhovaným garančním výborem je zemědělský výbor. Nemá, takže můžeme přistoupit k hlasování. Mezitím jsem přivolal poslance. Je zde návrh na odhlášení. Děkuji. Hlasujeme o přikázání zemědělskému výboru jako výboru garančnímu. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Garančním výborem bude zemědělský výbor. Organizační výbor nenavrhl přikázání jinému výboru. Navrhuje někdo z poslanců? Prosím, pane zpravodaji, máte slovo.
Já bych chtěl znovu potvrdit to, na čem jsme se dohodli, že by tento materiál měl projednat ještě výbor pro životní prostředí.
Děkuji, pane předsedající. Protože otázka vody a vodního hospodářství přesahuje hranice našeho státu a týká se to i sousedů v sousedních zemích, navrhuji, aby tento zákon byl přikázán výboru pro evropské záležitosti.
Ano. Navrhuje ještě někdo další výbor, který by se měl tímto tiskem zabývat? Není tomu tak. Takže budeme hlasovat nyní o přikázání výboru pro životní prostředí. Zahajuji hlasování. Kdo je proti? Návrh jsme přikázali k projednání výboru pro životní prostředí. Další a poslední návrh na přikázání zazněl směrem k výboru pro evropské záležitosti. Zahajuji hlasování. Kdo je pro? Návrh nebyl přijat. Tedy zemědělský výbor jako výbor garanční a výbor pro životní prostředí se budou zabývat tímto návrhem. Je to se souhlasem navrhovatele, tedy pana ministra. Takže o tomto návrhu budeme nyní také hlasovat. Kdo je proti? Končím projednávání tohoto bodu. Děkuji panu ministrovi a panu zpravodaji.
To jsme si nevymysleli my.
Tak nyní se tedy vrátíme do obecné rozpravy.
Vážené dámy, vážení pánové, děkuji za slovo, pane předsedající. Takže ještě jednou - my podporujeme elektronizaci ve všech sférách, jak ve zdravotnictví, tak v sociální správě, tak v dalších oblastech, a myslíme si, že už v roce 2019 mělo něco takového dávno platit. Samozřejmě zásadní problém, a my jsme na to upozorňovali tady u toho pultíku i ve výborech už mnohokrát při projednávání těchto tisků, že prostě ten systém je špatně připravený a že v současné době je rizikem jej spouštět. A teď jsme tady svědky neuvěřitelných situací, kdy už nebudu opakovat ten velmi dobře provedený výčet, jak to tady říkali kolegové už přede mnou, ale prostě je z toho zcela patrné, že si s tím vláda neumí poradit, neví si s tím rady. A ten systém, tak jak nám tady předkládá jednotlivé návrhy, pak je mění pozměňovacími návrhy, tak opravdu přinese chaos. A to slovo nepovažuji za nějak neuctivé.
Já vás poprosím o klid, aby se paní poslankyně mohla vyjádřit.
To už tady ale zaznělo mnohokrát. Dámy a pánové, to nepřinese vůbec nic dobrého. Děkuji za pozornost.
Tak, další v obecné rozpravě pan poslanec Vít Kaňkovský a připraví se pan poslanec Pavel Juříček. Tak prosím, pane poslanče, máte slovo.
Vážený pane místopředsedo, vážení členové vlády, milé kolegyně, kolegové, ta diskuze, která se tady dnes rozproudila k povinnému zavedení elektronické neschopenky, samozřejmě navazuje na celou řadu diskuzí, které jsme tady vedli k tomuto problému. Musím říct, že jsem měl nachystaný podobný časový exkurz jako vážený kolega Jan Bauer, možná s trochou jedovatých a cynických poznámek. Nebudu to dělat, musím říct, že je potřeba se zabývat spíš těmi fakty. Klub KDU-ČSL jednoznačně podporuje zavedení funkční elektronické neschopenky, která bude vlídná jak k těm, kteří s těmi elektronickými neschopenkami budou pracovat, což jsou zejména zdravotníci, ale samozřejmě i úředníci ČSSZ a také zaměstnavatelé. Já jsem aktivní zdravotník a jsem rád, že už tady vystoupil kolega David Kasal. Já ho jenom možná doplním. Skutečně tak jak tady bylo připraveno to údajně jednoduché řešení směrem k těm lékařům, kteří administrují dočasnou pracovní neschopnost, tak to ve skutečnosti rozhodně není. To není tak jednoduché, jak to tady paní ministryně představila a prezentovala. Je potřeba si také uvědomit, že administraci dočasné pracovní neschopnosti podle současně platné legislativy již nemají v gesci pouze praktičtí lékaři. Jsou sice největší skupinou, nicméně dneska tou velkou skupinou jsou i ambulantní specialisté a také nemocniční lékaři, a to jak v té lůžkové péči, tak v ambulantních provozech. Dneska za administraci dočasné pracovní neschopnosti zodpovídá ošetřující lékař. To znamená, že ten problém není pouze na straně praktických lékařů, nicméně Sdružení praktických lékařů k tomu zaujalo jednoznačně negativní postoj, a to i tak daleko - a to už tady dlouho nepamatujeme - že vyhlásili i možnou občanskou neposlušnost.
Již několikrát jsem vyzvedl pozoruhodnou osobnost kardinála Františka Tomáška. Ovšem na příkladu nemravného jednání a kšeftaření komunity Římské unie řádu svaté Voršily v Praze jsem zároveň doložil, proč za kardinálů Miloslava Vlka a Dominika Duky církev morální autoritu ztratila. S úctou a respektem však dodnes mnozí občané vzhlížejí k Bratrské jednotě baptistů, jejichž představitelé odmítli smlouvu podepsat. Považovali finanční náhradu, podobně jako dnešní premiér Andrej Babiš, za přemrštěnou. Předseda výkonného výboru Bratrské jednoty baptistů Milan Kern jejich rozhodnutí zdůvodnil následovně: Už tady fungujeme více než 120 let a po většinu té doby jsme působili skrze samofinancování, ne skrze dotování státem. My si nechceme vytvářet majetkovou základnu z cizích zdrojů, tedy od státu. Baptisté tedy nechtěli vytvářet majetkovou základnu z cizích zdrojů a odmítli převzít držhubné ve výši 227 milionů korun. I to je důkaz o hanebné účelovosti zákona o majetkovém vyrovnání s církvemi, který spatřil světlo světa nejen zásluhou prokorupční vlády Petra Nečase, ale i římskokatolické církve v čele s kardinálem Dominikem Dukou. Výstižně to vyjádřil i někdejší premiér Bohuslav Sobotka, když v červenci 2012 napsal: Církev by měla být poslem milosti a odpuštění, nikoliv podléhat hrabivosti a využívat arogantního zneužívání síly ze strany pravice. Takzvané církevní restituce pak Sobotka označil za předražené, nespravedlivé a riskantní. Ledecký se jednoznačně vyslovil pro zdanění finančních darů církvím, přičemž uvedl i konkrétní příklad, kdy Apoštolská církev s necelými pěti tisíci členy má podle zákona o církevních restitucích získat finanční vyrovnání ve výši jedné miliardy a více než 56 milionů korun. Dámy a pánové, majetkový církevní tahák veřejnosti názorně přiblížil i praktikující katolík a psycholog Jeroným Klimeš. Ten totiž v červenci 2012 prohlásil: Žil jsem v Líbeznicích u Prahy. Ze dvou tisíc obyvatel nás chodilo do kostela čtyřicet, tedy přesně dvě procenta populace. Nelze opomenout ani následující Klimešovu poznámku: Myslím si, že každý by si měl platit ten kroužek, na který chodí. Velmi dobře vím, že církve nejsou spolek zahrádkářů ani rybářů nebo myslivců, i když je tak mnozí vnímají. Je tady totiž jeden zásadní rozdíl. Zahrádkáři totiž nikdy neusilovali o moc a nikdy ji taky neměli. To se však o římskokatolické církvi říct nedá. Do toho všeho vstoupil v březnu 2013 občanský demokrat a ministr Nečasovy vlády Martin Kuba, který byl v televizním souboji zaskočen otázkou, kde a kdy koalice vyčíslila peněžní náhrady za majetek, u kterého církve nemusí prokazovat, že jim patřil, na rozdíl od nemovitostí, u kterých to prokázat musí. Teď se přiznám, zněla jeho odpověď, že úplně přesně nevím, v čem je tento rozdíl, a neumím na tuto otázku odpovědět. Na uvedenou otázku ministr Kuba ani odpovědět nemohl, protože neexistoval komplexní soupis majetku, ze kterého by se vycházelo jak při ocenění, tak při celkovém výpočtu.
Druhá varianta je bezplatná varianta pro lékaře bez nutnosti pořízení softwaru a registrace elektronického podpisu Českou správou. Ta bude vytvořena vedle stávající služby jednoduchým interaktivním formulářem, který právě umožní lékaři potvrzení o vzniku dočasné pracovní neschopnosti odesílat elektronicky datovou schránkou nebo elektronickým podpisem. A samozřejmě tiskárnu. Tyto další technické postupy můžu v dalších příspěvcích velmi ráda popsat.
Děkuji, pane předsedající. Ty dvě varianty, které tady zazněly, tak bych řekl pouze jedno.
Myslím, že argumenty těch, kteří upozorňují na rizika, jsou mnohem silnější než těch, kteří to mají jako svůj politický program. Každý čas, který stráví lékař papírováním, je na úkor pacienta. O tom se nemluví. Pravda je přesně opačná. Máme určitě více než 400 praktických a ostatních lékařů.
Já jsem tedy tomu vystoupení takto rozuměla. eNeschopenka nesouvisí s karenční dobou.
Abych v pátek nevířil vášně, tak spolknu svoji oblíbenou poznámku.